Děkuji za dodržení času. Nyní bude pana ministra Staňka interpelovat pan poslanec Polanský, a to ve věci odvolání ředitele Národní galerie.
Vážený pane ministře, dnes jste média informoval o odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Učinil jste tak údajně na základě kontrol jejich hospodaření. Vzhledem ke stručnosti mediálního sdělení vás tímto prosím, abyste nás seznámil s podklady, na základě kterých jste tato dvě rozhodnutí učinil.
Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně zastupující vládu, je 14.30 hodin, takže budeme pokračovat v naší schůzi. Než však přejdeme k dalším bodům, seznámím vás s omluvenkami. Tak, to byly omluvenky. A nyní se tedy můžeme posunout dál, což je bod Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský.
Já vám děkuji, pane předsedající. Je tedy s podivem, že pan premiér tady není, když dopoledne tady na interpelacích byl. A teď asi odjel na prodloužený víkend nebo někam na dovolenou. To vstoupilo v platnost loni v srpnu. Vy ale v rámci politické komunikace směrem k voličům neustále opakujete, že se jedná o kampaň. Včera jste ji dokonce upravil na organizovaný komplot. Pokud tomu správně rozumím, tak do tohoto komplotu zahrnujete i nezávislý a odborný útvar Evropské komise, tedy její právní servis, který k vašemu konfliktu zájmu také vypracoval odborný rozbor s jasným stanoviskem. V této věci si vám dovolím ve vaší nepřítomnosti tedy položit následující otázky: Vaše hnutí se od svého vzniku zaštiťuje transparentností. A vyložíte tak voličům před volbami karty na stůl? Za druhé. Znáte alespoň jednoho nezávislého odborníka, který by se odvážil tvrdit, že nejste ve střetu zájmů ve smyslu evropského finančního nařízení? Budete transparentní a zveřejníte veškerou oficiální komunikaci s eurokomisařem Oettingerem týkající se porušování evropského finančního nařízení ke střetu zájmu, kterou jste navázal v loňském prosinci? A za čtvrté. Zmíněný právní rozbor expertů Evropské komise jasně doložil, že porušujete evropské nařízení. Popište prosím, jak jste tento svůj střet zájmu vyřešil. Nemám tím však na mysli váš symbolický odchod z Rady ESIF, což v žádném případě danou situaci neřeší.
Já také děkuji. A nyní prosím s další interpelací pana poslance Jana Čižinského.
Děkuji za slovo. Je to podstatně nižší částka než v roce 2016, kdy tato podpora začala být přidělována. Tehdy bylo naopak přislíbeno, že dotace se budou meziročně zvyšovat, protože sociální práce je zcela nezbytná. Letošní propad ve financování vytváří obcím v sociální práci krizi. Škrty znamenají destabilizaci i těch stávajících, dnes nedostatečných kapacit. Podobná situace bude, předpokládám, i jinde. Stát tedy přenáší celou svou působnost na obce, aniž by jim hradil celkové náklady, které jim při výkonu státní správy, tedy toho, co po nich stát chce, vznikají.
Také jsem se o tom víckrát kriticky vyjadřoval. Nevím, jestli byl kontrakt zrušen, nebyl zrušen, je to v kompetenci dozorčí rady. Pokud bychom měli kvůli tomu svolávat valnou hromadu, tak to stojí celkem velké peníze.
Koncept aktivního vlastnictví předpokládá, že stát bude průběžně monitorovat výsledky společnosti a vyhodnocovat jejich výkonnost. To jsem přečetl výňatek z návrhu, který předložil pan předseda vlády ještě jako ministr financí. Jedná se o strategii vlastnické politiky ČR a myslím si, že tam je velmi dobře popsáno.
Dovolte mi přečíst několik omluv.
Chápu, že pan poslanec nemá žádné zkušenosti z hlediska toho, co se tady snaží diskutovat. Vy nás vlastně nabádáte k nějakému trestnému činu. V médiích bylo, že údajně někdo dal bulharskému premiérovi nějakou informaci. Je na burze. Jsou tam i jiní akcionáři. Akcionář vykonává akcionářská práva na valné hromadě. A určitě vždycky tam máme různé dotazy, a pokud máte nějaké dotazy, my to určitě dokážeme i bez vás. Pokud to nevíte, tak doporučuji si to nastudovat. Prosím vás, buďte tak laskavý a nevyzývejte mě k tomu, abych konal v rozporu se zákonem. Nejsme jediný akcionář. Ano, budeme je klást. Můžeme se ptát na cokoli.
My jsme určitě nechtěli po vás, pane předsedo vlády, abyste vykonával jakoukoli nezákonnou aktivitu.
Vážený pane premiére, tento týden jsme byli informováni z Evropské komise ústy komisaře Günthera Oettingera o rozsáhlém auditu, který od ledna prověřoval váš možný střet zájmů. Závěrečná zpráva z auditu Evropské komise bude připravena do 15. května. Chtěla bych vás tímto vyzvat, abyste po tomto datu neprodleně zveřejnil tuto zprávu, tak aby byla k dispozici české veřejnosti a aby se s ní mohli čeští občané seznámit ještě před volbami do Evropského parlamentu. Dle mého názoru je toto korektní jednání, i kdyby se nekonaly volby. Avšak chtěla bych předejít, aby právě kvůli konání těchto voleb byla nějaká snaha odsunout zveřejnění této zprávy až po volbách. Vážený pane premiére, zveřejníte tuto zprávu v momentě, kdy ji česká vláda obdrží?
Také děkuji. Připraví se pan poslanec Kolářík.
Exekucí, které jsou vymáhány, aniž by pro to byl právní důvod. Přesto další přibývaly a přibývají. Ve svém příspěvku v pravidelném nedělním kázání na Facebooku jste 31. března napsal, že se vám už podařilo zrušit 200 tisíc těchto exekucí. Následně se ukázalo, že to tak úplně pravda nebyla, příspěvek jste opravil na informaci, že se postupně ruší exekuce právě kvůli neplatným rozhodčím doložkám. To máte pravdu. A soudy odpovídají různě a je zcela zřejmé, že k tomu bude muset být přistoupeno co možná koncepčně a plošně.
Připraví se pan poslanec Ferjenčík. Také děkuji, především za perfektní dodržení času. Nebyla využita ani polovina. A nyní prosím s další interpelací pana poslance Ferjenčíka, který bude interpelovat ve věci možných daňových úniků Agrofertu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V České republice je jeden z největších problémů v oblasti správy daní právě to, že mateřské firmy a dceřiné firmy mezi sebou uzavírají obchody z důvodu daňové optimalizace. Chtěl bych se, pane premiére, zeptat, jakým způsobem můžete vyvrátit tato podezření a jestli můžete skutečně garantovat nezávislé posouzení této aktivity ve chvíli, kdy vaše strana kontroluje Ministerstvo financí.
Jako další bude interpelovat pan poslanec Bartoň ve věci vzdělávání jako priorita vlády.
Rád bych se zeptal, jak přistoupila vláda k této výzvě od Poslanecké sněmovny?
Děkuji za konkrétní dotaz. Jako další bude interpelovat pan poslanec Michálek ve věci orloje na Ministerstvu spravedlnosti. A připraví se pan poslanec Kopřiva.
K věci, ale věc nemůžeme řešit, protože tady pan premiér není.
Prosím, aby se nediskutovalo z lavic k pultíku.
Přesně tak, správně. Říká to naprosto správně paní poslankyně ANO. Co je to za chování, když pan premiér nechodí za interpelace? To, o čem se bavíme, je, aby stát ve společnosti, kterou ovládá, to znamená, má tam majoritní podíl, má dominantní vliv na její fungování, protože tam má většinu akcií, vykonává akcionářská práva na valné hromadě, může klást dotazy a může případně, pokud není spokojen s prací dozorčí rady, dozorčí radu odvolat.
To je debata, to je, jako kdybych já diskutoval s kardiologem. Tak se to naučte. Aktivní akcionář - nevím, co to je. A je to pro mě těžká debata, ale snažím se. To určitě děláme. My určitě budeme rádi a aktivně, budeme aktivní akcionář v červnu na té valné hromadě, aktivně se budeme hlásit a budeme klást všechny dotazy.
Přišla další omluva.
Tak pane premiére, když ČEZ na svých webových stránkách sám o sobě píše, že je to obchodní společnost, tak to asi je obchodní společnost. Tak tady nefabulujte.
Poslanec Michálek. Poprosím všechny zúčastněné, aby zkusili opravdu dodržovat nějakou formu vystupování.
Obchodní společnosti a družstva společně nazýváme obchodní korporace. Dle tohoto zákona mezi obchodní společnosti řadíme veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.
Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Ptám se, zda je zájem o návrh nějakého usnesení k tomuto bodu - pane poslanče? Není tomu tak.
Jenom abychom věděli, jak rychle, jak často pan premiér chodí odpovídat na písemné interpelace. Na druhé straně musím říct, že ten čas, kdy jsme to neprojednávali, vlastně pracoval v neprospěch pana premiéra. Obsahem té interpelace byl jednoduchý dotaz. Nebyla to žádná kritika, žádný útok, žádné rady. Dotaz. Paní ministryně Šlechtová, pan ministr Stropnický, pan ministr Pelikán. Pan premiér mi odpověděl 26. listopadu loňského roku, kdy zopakoval, co je cílem. V tom listopadu mi pan premiér napsal: "Zmiňovaný národní investiční plán je nyní dokončován.
Já mám dneska také premiéru a hned tři dotazy a zase na paní ministryni. Takže vážená paní ministryně, na konci minulého roku jste spustila projekt dluhopis republiky a mě by teď zajímalo, jak ho hodnotíte - to první upisovací období.
Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, tak já hodnotím dluhopis republiky pozitivně. Základní motivace, kterou jsem měla, když jsem se rozhodla spustit dluhopis republiky, byla ta, že jsem si řekla, že my si půjčujeme na finančních trzích jako stát, a řekla jsem si, že dáme možnost českým občanům, ale těm drobným, drobným střadatelům, drobným českým domácnostem, aby si mohli koupit dluhopis republiky. A já jsem byla překvapená, samozřejmě ta první emise měla obrovský zájem. My jsme nastavili podmínky, že minimální částka byla tisíc korun, maximální milion, právě proto, abychom tam dostali ty drobné střadatele, aby prostě co nejvíc dluhu českého bylo v českých rukou, protože čeští občané, to jsou ti, kteří mají vztah k této zemi. To jsou, ti hledí pouze na ekonomické a finanční hledisko, ale český občan má vztah a vnímá to úplně jinak. Takže to byl ten důvod. A teď k číslům. A budu v tom pokračovat. Já jsem takový konzervativní člověk, opatrný. Neuměla bych si to obhájit, kdybychom tady dali nějakou větší částku. Takže to bylo kritizováno, že je to nižší jak inflace. Pořád je to více, než vám dá banka. Vzpomenu si. No a po těch zkušenostech s těmi dvěma emisemi jsme se rozhodli udělat ještě formu... Takže takto je to nastaveno. Já bych ráda dosáhla aspoň 5 procent, že bude v rukou českých občanů.
Děkuji.
Mě ještě zajímá i zbytek toho, co jste měla připravený, protože o mně se ví, že já investuji do cenných papírů, a tato problematika mě zajímá. Takže prosím, můžete mi ještě dopovědět to, co máte připravené?
Děkuji.
Takže jsme zvedli tu horní hranici. A ten protiinflační dluhopis lze pořídit pouze přes elektronický přístup. Zatím nám to provozuje ČSOB, protože to v podstatě provádí bezplatně. Takže je to možné pořídit na 47 pobočkách. Nebudu to časově omezovat. My jsme k tomu vydali krásné dárkové certifikáty, které připravila Státní tiskárna cenin. Takže ty Vánoce zafungovaly. A teď samozřejmě si občané zvykli, že už to bude průběžně.
Já také děkuji.
Nicméně bych se rád zeptal pana ministra vnitra. V oblasti digitalizace je náš stát v mezinárodním srovnání na jedné z nižších příček. Pokud jde o služby České pošty, lze tedy i do budoucna očekávat, že budeme trávit čas čekáním ve frontách na pobočkách pošt. Je naprosto běžným jevem, že ačkoliv má pobočka více přepážek a je přítomno více pracovníků, tak je otevřeno pouze malé množství přepážek a čekací doba přesahuje i hodinu, a to v průběhu většiny dne, nikoliv pouze ve špičce. Pane ministře, jaká je dle vašeho názoru úměrná doba čekání na poště? Jak dopravci, tak i některé obchodní řetězce vyplácejí zákazníkům finanční kompenzaci za neúměrné dlouhé čekání ve frontách. Nemyslíte, že by měla Česká pošta zavést obdobný model kompenzace?
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že pan ministr je omluven, tak na interpelaci bude odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je paní poslankyně Věra Procházková s interpelací na paní ministryni Alenu Schillerovou.
Tak do třetice všeho dobrého. Mě mrzí, že tento dotaz můj následuje až po tom ekonomickém dotazu, protože k tomu prvnímu by se hodil lépe. Opět je to o našem kraji, samozřejmě mě zajímá.
Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Antonína Staňka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Prosím máte slovo.
Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat, jakým způsobem Ministerstvo kultury rozhoduje o tom, která budova je prohlášena za kulturní památku a která ne. Dle některých informací je toto rozhodování soustředěno do rukou jedné osoby a ta je navíc touto prací zavalena a nestíhá. I kdyby to stíhala, tak přesto bych to považovala za skandální. Na tento problém se vás ptám na pozadí demolice komplexu Transgasu. Vážený pane ministře, ptám se vás tedy, jak vaše ministerstvo rozhoduje o prohlášení za kulturní památku. Kdo či který orgán ministerstva to činí? Leží tíha rozhodování skutečně na jediné osobě? Poprosila bych vás proto o vyjasnění těchto informací. Děkuji předem za písemnou odpověď.
Jelikož pan ministr není přítomen, bude na interpelaci odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Lukáš Bartoň s interpelací na pana ministra Roberta Plagu.
Jedním z hlavních cílů této legislativní úpravy bylo posílení účasti dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí v předškolním vzdělávání. Z tematické zprávy České školní inspekce vyplývá, že se tento cíl naplnit nepodařilo. Zpráva České školní inspekce naopak poukazuje na to, že tato legislativní úprava s sebou přinesla řadu problémů. Především navýšení administrativy pro pracovníky škol, organizace zápisů, sledování dětí žijících ve spádových oblastech, sledování docházky, vymáhání pravidelné docházky, zdůvodnění absencí a podobně. Jaké kroky v tomto směru hodlá Ministerstvo školství učinit?
Opět, jelikož pan ministr není přítomen, bude odpovězeno na interpelaci písemně.
Dobu nočního klidu mohou obce regulovat tedy pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou. Konkrétně datem, datovatelným obdobím či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Ptám se tedy, zdali existuje nějaká metodika, podle které úředníci Ministerstva vnitra postupují, zdali v dané vyhlášce je daných akcí příliš mnoho. Pokud ne, jestli budete nějakou takovouto metodiku připravovat, tak aby zastupitelstvo, mluvím tedy konkrétně statutárního města Ostravy, nevyřazovalo akce městských částí jenom proto, že by jich mohlo být moc.
Děkuji. Prosím, další interpelace na pana nepřítomného ministra Richarda Brabce. Prosím.
Situace v konečném důsledku negativně dopadá na konečné spotřebitele. Může být tedy změněna příklonem k liberalizaci trhu, stejně jako se tak s úspěchem stalo v jiných odvětvích - síťová odvětví, železniční infrastruktura a tak dále -, která byla v minulosti monopolizována. Tento závěr byl taktéž podpořen názorem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jakožto českou nejvyšší soutěžní autoritou. Pro srovnání nám může sloužit také sousední Německo. Zatímco v České republice náklady kontinuálně narůstají, v Německu pozorujeme již od roku 2002 výrazně klesající trend. V Německu lze jasně pozorovat, že náklady klesly v kontextu rostoucí produkce odpadu. Ze srovnání trendu Německa a České republiky vyplývá, že konkurenční systém vede v delším období k nákladově efektivnějšímu vývoji než monopolní.
Další v pořadí je paní poslankyně Věra Kovářová na paní ministryni Janu Maláčovou.
Vážená paní ministryně, matky s onkologicky nemocnými dětmi se v současnosti setkávají s nesnázemi ohledně získávání příspěvků na péči. Osud onkologicky nemocného dítěte je strašlivou a smutnou událostí v životě dítěte a jeho rodičů. Problém je zřejmě v různém výkladu. Někdo příspěvek dostane a někdo ne. S tímto tvrzením však nesouhlasí lékaři a chtějí to změnit.